Pardon. Zahajuji hlasování o zkrácení lhůty k projednání na 30 dnů. Kdo je proti? Děkuji panu ministrovi i paní zpravodajce a končím prvé čtení tohoto návrhu zákona. Bohužel na dnešní jednání se senátoři omlouvají, nicméně návrh zákona lze projednat i bez jejich účasti.
Pozměňovací návrh podporujeme. Je to oprava technické chyby, která vznikla při projednávání tady v Poslanecké sněmovně, kdy postupným načítáním různých pozměňovacích návrhů vypadlo osvobození pro spolky, takže Senát to opravil. Prosím o podporu ve verzi, která přišla zpět ze Senátu.
Děkuji panu ministrovi.
Jedná se o opravu drobného nedostatku. A taky žádám o podporu.
Děkuji panu zpravodaji a otevírám rozpravu. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Nejprve vás všechny odhlásím. O tomto usnesení zahajuji hlasování. Kdo je proti?
Děkuji.
Děkuji, pane místopředsedo. Jen v krátkosti tedy připomenu, že první čtení zákona probíhalo 7. října 2015, znovu potom 20. ledna letošního roku, přičemž lhůta na projednání ve výborech byla prodloužena o 20 dnů. Zákonem se zabýval výbor pro životní prostředí a výbor pro veřejnou správu. Výbor potom projednal tisk na svém výjezdním zasedání v Národním parku
Návrh na vyřazení bodu z programu my nepodpoříme. Tím se to nevyřeší. Myslím, že tato vláda chce zavést zákon o obecném referendu. Tak ta vaše slova, pane předsedo Miholo, pak nekorespondují s vaší snahou zavést obecné referendum. V okamžiku, kdy to prosadíte, tak to nebude už na nás, abychom rozhodovali, o čem bude referendum. A my ten princip obecného referenda nepodporujeme, my prosazujeme rozhodování v zastupitelské demokracii. To za prvé. Včera milostivě dostaly čtyři opoziční strany 90 minut a už jsem šestkrát slyšel, jak jste byli velkorysí. Tak to si nechte, těch 90 minut. Fakt. Fakt se o to neprosíme. Můžete je zamítat, na to máte plné právo, máte většinu. Byly dva interpelační čtvrtky - a podívejte se na seznam omluvených ministrů! Vždycky říkáte: vy máte čtvrtky na interpelace. Teď pominu vaše - jak bych to řekl slušně? - úsměvné interpelace na pana premiéra, kdy poslanec sociální demokracie se zeptá ve dvou minutách: pane premiére, jak to děláte, že jste tak dobrý? Máte doplňující dotaz? Načež přijde pan ministerský předseda a řekne: ano, je to tak.
Paní a pánové, já mám návrh. Pojďme se přestat dohadovat, ten čas přece jenom je trošku drahý.
Jinak pan předseda vlády hlasuje s kartou číslo 15. Prosím.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
Slibuji na svoji čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. To je poslanecký slib. Vy jste označil náš návrh opět za nesmysl a hloupost. Referendum není nesmysl, protože když se podíváte, jaká je dnes nálada ve společnosti a kolik lidí si přeje vystoupení z Evropské unie, tak si myslím, že označit náš návrh za nesmysl a hloupost je slušně řečeno drzost. My pouze chceme, aby byla možnost, abyste se vy měli možnost vyjádřit, zdali si přejete, aby tento legitimní nástroj naši občané měli.
Pokud se nikdo další nehlásí, budeme hlasovat. Jsou zde dva návrhy, které jsou hlasovatelné. Návrh nebyl přijat.
Pane předsedo, vážená vládo, paní a pánové, právě jsme se dopustili poměrně precedentního hlasování. Já si mohu myslet o mnoha bodech, o mnoha tématech, o mnoha návrzích, které sem přicházejí, že jsou nesmyslné, ale od toho jsme parlament, abychom je řádně projednali, případně přijali, případně pozměnili, případně zamítli.
Ano, tak já tedy otevírám bod 167, což je Pokud ano, tak má samozřejmě možnost.
Děkuji za slovo.
Je naším zájmem region stabilizovat a tímto přispět k boji proti terorismu a řešení důvodů migrace do Evropy. Tolik úvodem.
Děkuji, pane ministře.
Děkuji, pane předsedo.
Otevírám rozpravu. Mám zde zatím jednu přihlášku a to je přihláška paní poslankyně Jany Černochové.
Děkuji, pane předsedo. Takže to, co tady pan ministr řekl, že měl jiný termín, já nevím. Pro mě je podstatné to, co tady navrhoval předseda jeho poslaneckého klubu a co Občanská demokratická strana podpořila v naději, že tady pan ministr bude. Víte, je celá řada usnesení. Celá řada bodů, u kterých přítomnost ministra se dá nahradit přítomností jiného ministra. A máme jako poslanci zákonodárného sboru právo chtít tady přítomnost ministra, který zaštítí tuto misi tím, že případné dotazy kolegů, kteří nejsou ve výboru pro obranu a kteří neslyšeli to, co jsme slyšeli my, dokonce i v režimovaném jednání, tak se tady mohou na to pana ministra zeptat. Klub občanských demokratů podpoří tento návrh, protože považujeme vysílání našich vojáků na zahraniční operace za správný postup. Toto je skutečně úplně nová mise. Vy jste včera nezařadili ten bod, o kterém jsem hovořila v úvodu jednání. A chtěla bych se tedy pana ministra zeptat, nebo spíš od pana ministra slyšet ubezpečení - protože jestli se nemýlím, tak vojáci mají na tuto misi odlétat již v létě, za měsíc, možná za měsíc a půl. Jestli skutečně to nenaruší nějakým způsobem to, co tady v Praze probíhá.
Děkuji. Zeptám se, kdo další do rozpravy. Pan ministr si přeje reagovat. Je tomu tak.
A to přesně do tohoto spadá. Je to iniciativa s prominutím naše. Rekognoskační tým tam působí.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 44. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. Děkuji.
A nyní již bojujeme bitvu o to, jestli budeme suverénním státem, nebo pouhým vazalem bruselských pokynů. Za své zájmy se musíme prát sami, protože nikdo jiný to za nás neudělá. Tím, že nám Evropská unie vnutila bezvízový styk a imigrační kvóty, jsme reálně přišli o samostatnou zahraniční a bezpečnostní politiku.
Kolegyně, kolegové, hladina hluku je neúnosná. Prosím, usaďte se, nediskutujte a poslouchejte pana předsedu Černocha.
A nesmyslné výkřiky do novin, za kterými nestojí reálné kroky, jsou k ničemu. Proto bych si dovolil navrhnout zařazení po třetích čteních jako první bod projednání našeho návrhu referenda o vystoupení z Evropské unie.
Já bych chtěl reagovat jednak na včerejší hlasování a před dnešním hlasováním také vysvětlit pozici, protože k mému překvapení interpretace politické dohody, která tady včera existovala, to znamená, že každý klub si navrhne do programu jeden svůj bod a ostatní to podpoří, což je standardní politická dohoda a nevybíráme si, který klub navrhne který svůj zákon, tak jsem včera odpoledne, večer, dneska ráno četl s překvapením, kdo všechno je připraven podpořit referendum o vystoupení z Evropské unie. Takže úplně jasně na mikrofon: My jsme jako náš klub včera dodrželi politickou dohodu, hlasovali jsme pro zařazení všech bodů, které jednotlivé opoziční kluby si vybraly na program. To ovšem neznamená, že budeme hlasovat pro ten návrh zákona. A to je podle mě legitimní. Takže já bych chtěl na vysvětlenou - já jsem viděl, že i pan předseda Hamáček to vysvětloval na twitteru, ale ne všichni s twitterem pracují. Jestli jsem proti nějakému návrhu nebo pro nějaký návrh, tak se mohu vyjádřit pouze v okamžiku, kdy o tom návrhu hlasuji. Výsledky hlasování jsou veřejné, každý si to může potom přečíst, jak kdo postupoval, co kdo říkal v rozpravě a jak kdo hlasoval. Mnohem lepší je o něm hlasovat, vyjádřit se hlasováním a rozhodnout.
Prosím pana předsedu Faltýnka.
Já k témuž tématu pouze jednu větu. Podepisuji se pod to, co řekl kolega Stanjura. Tolik jenom za nás.
Tady nejde o to, jestli jste pro vystoupení z Evropské unie, ale o vypsání referenda. Bavíme se o referendu, tedy o vyjádření občanů, zdali si přejí vystoupit z Evropské unie. Protože jestliže včera zazní informace, že Evropská unie přijme bezvízový styk s Tureckem, i když Turecko nesplní veškeré požadavky, které po Turecku byly, tak to bereme jako závažný krok směrem k tomu, že Turecku prostě bude umožněn bezvízový styk. Není to tak dlouho, kdy se zde hlasovalo o bezvízovém styku s Tureckem, kdy Poslanecká sněmovna se usnesla na tom, že vláda má odmítnout bezvízový styk. To je ten návrh. Děkuji.
Dalším bodem našeho jednání je Z pověření vlády i tento návrh uvede ministr spravedlnosti Robert Pelikán.
Nebudu vás déle unavovat předkladem a poprosím o podporu.
Nyní prosím zpravodaje pro prvé čtení pana poslance Pavla Blažka, aby se ujal slova.
Děkuji za slovo.
Ptám se, kdo se hlásí do obecné rozpravy. Jestliže se nikdo nehlásí, končím obecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova pana ministra případně pana zpravodaje. Neeviduji návrh na vrácení či zamítnutí tohoto návrhu zákona. Kdo je pro, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh žádnému dalšímu výboru. Má někdo návrh na projednání nějakému jinému výboru? Není tomu tak. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji. Končím prvé čtení tohoto návrhu zákona.
Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, zde se pokusím být ještě stručnější, protože předmětný zákon, který je tu navrhován k novelizaci, je zákonem harmonizačním a ta změna je řekl bych změnou údržbového typu. Nebude-li takový požadavek v rozpravě, s dovolením bych je tady podrobně nepředstavoval a nechal si to na výbory a neunavoval vás tím. Takže prosím o podporu, myslím, že to je nekonfliktní.
Doporučovala bych tento návrh k dalšímu projednání.
Děkuji paní zpravodajce a otevírám obecnou rozpravu, do které eviduji dvě přihlášky. Nejprve s dovolením dáma, paní poslankyně Válková.
Pane předsedající, milé kolegyně, milí kolegové, jednoznačně přijetí návrhu této novely také podporuji. Takže v tomto směru určitě ano a doporučuji, abychom to vyjádřili i svým hlasováním. A potom další věc, kterou zase mám z praxe soudu, asi by stálo za to zařadit zvlášť zranitelné osoby do okruhu osob, které by měly právo na zmocněnce bezplatně.
Děkuji paní poslankyni. Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Není. Neeviduji ani návrh na vrácení či zamítnutí předloženého návrhu zákona. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru.
A my máme dobré důvody se domnívat, že tu žádná protiústavnost není. A jednak, a to je ještě důležitější, v té době skutečně ty čtyři různé typy vykazovaly výrazné odlišnosti z hlediska práv těch odsouzených. Z hlediska toho, jak často lze přijímat návštěvy, jak často lze dostat balík, a dalších pro vězně velice důležitých práv. Nicméně v mezidobí došlo v tomto směru k narovnání a všechna tato práva jsou dnes stejná ve všech těch třech typech, které chceme sjednotit. Ano, neuplatňuje se vnější. Já to slyším, tady paní profesorku, je to dobrá připomínka, ano, vnitřní se uplatňuje, ale ta vnější, to jsem chtěl říct, se neuplatňuje a nikomu to protiústavní také nepřipadá. Bere to jako housky na krámě, protože toho má hodně. A to rozhodnutí pro něj nebude mít žádné následky. Oproti tomu ředitel věznice je někdo, kdo zodpovídá za vnitřní pořádek, bezpečnost a fungování té věznice. To znamená, že když on špatně přeřadí toho vězně, tak to pravděpodobně bude mít důsledek v tom, že například ten vězeň uteče nebo minimálně tam bude působit nějaké kázeňské problémy. A to budou problémy, za které je odpovědný ten ředitel věznice. Takže on má takovouto přirozenou motivaci k tomu, aby rozhodoval správně. A pak přijde soudce, který říká: Mě to vůbec nezajímá. Takže tak.
Ještě přivolám kolegy z předsálí. A vzhledem k tomu, že padl návrh od pana poslance Ondráčka na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování, tak budeme nejprve hlasovat o tomto návrhu. Návrh na zamítnutí, pokud jsem správně poslouchal, nepadl. Budeme tedy hlasovat o návrhu na vrácení. Návrh přijat nebyl. Tím pádem se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o garančním výboru. Zeptám se, zda je jiný návrh. Není tomu tak. Další návrhy na přikázání nejsou. Ano, paní poslankyně Černochová, potom paní poslankyně Válková.
Vzhledem k tomu, že podvýbor pro vězeňství pracuje pod výborem pro bezpečnost, navrhuji přikázání do bezpečnostního výboru.
Další návrhy nejsou, takže budeme hlasovat ještě o přikázání výboru pro bezpečnost. Tento návrh byl přijat.
Takže toho bych se nebála. Čili pokud ano, tak pouze technické úpravy a ty technické úpravy tady zazněly.
Paní poslankyně, mám to brát jako váš návrh na zkrácení lhůty na projednávání? O tom budeme hlasovat.
Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, dámy a pánové, nevím, kde je zpravodaj. Jsem překvapen, že zpravodaj nesedí vedle ministra, ale to je asi jedno, asi si šel sednout do své vlastní lavice. Pokládám tento návrh zákona za úplně zbytný. Úplně zbytný. Nepotřebujeme z toho fakticky vůbec nic, praxe si dokáže s většinou těch věcí poradit. Dobře víme, že otázka plných mocí již byla do jisté míry řešena a vyřešena. Není žádnou pravdou, že existuje na tom jakákoli shoda civilistiky v této zemí, to tedy prosím není vůbec žádnou pravdou. Naopak, drtivá většina civilistiky říká: nesahejte na občanský zákoník vůbec, a když už saháte, tak nesahejte ve věcech, kterým nerozumíte - což se bohužel v tomto případě jakoby poměrně jednoznačně děje. Snazší zaměstnávání dětí, takzvaně snazší zaměstnávání dětí. Najednou se přichází - já nevím, kdo na to tlačí, kteří zaměstnavatelé, které odborové svazy. To přece není pravda. Já vím, že to pan ministr říkal lehce v žertu, ale mně to úplně žertovné nepřipadá. Prostě moje tělo je moje tělo za všech okolností. Není žádného zdravotnictví, není žádného doktora. Jsou některé speciální situace, ve kterých pitva musí podle jiných zákonů být provedena, například vražda, zločin a další věci, ale jestli moje tělo z etického hlediska bude použito pro pitvání jenom proto, že nám klesá propitvanost? A touto cestou se novela vydává. Já si myslím, že jsou tam opravdu strašně nepromyšlené věci, dané na základě toho, že Mladá fronta, ústřední deník Agrofertu, jednou za čas napíše nějaký titulek, který vypadá, že je potřeba ho řešit. Já si myslím, že řešit věci v občanském právu podle titulků Mladé fronty je opravdu strašidelný omyl, do kterého nemáme vstupovat. Totéž svěřenecké fondy. Já bych jenom rád připomněl z hlediska historie, abychom na některé věci nezapomínali. Svěřenecký fond je věc velmi rozumná, používaná v mnoha zemích na světě. Rozhodně nemá nic společného, jak nám tady zase dneska ministr s lehkostí sobě vlastní podsunul, s Panama Papers. Pokud vím, tak za poslední čas ve veřejném prostoru jsem o svěřeneckém fondu četl jednou jedinkrát, a to když se Evropská komise rozhodla poskytnout finanční prostředky Turecku na pomoc v táborech pro emigranty, tak to šlo cestou svěřeneckého fondu.
Tady nám zatím funguje jakási výkladová setrvačnost. Jeden z nich je zrušení požadavku úpravy názvu spolků a společenství vlastníků vzniklých před účinností nového občanského zákoníku. Prosím, to si schovejte.
Zatím nejsme v rozpravě. Nyní vystoupí pan zpravodaj, což je pan poslanec Radek Vondráček. Potom rozpravu otevřu, nechám vystoupit pana poslance Plíška a pak můžete uplatnit své faktické poznámky. V bodě 58, který jsem otevřel, projednáme